Omlouvám se, stává se mi to poprvé za ty roky.
Zahajuji hlasování o námitce. Kdo je proti námitce? Námitku jsme tedy opět přijali, budeme opět opakovat hlasování o návrhu A. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Prosím klid v sále, a pokud se již nikdo další nehlásí ke kontrole hlasování, tak můžeme pokračovat. Děkuji. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem K, paní poslankyně Vostrá, úprava formulářových podání ve světle nálezu Ústavního soudu. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.
Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro sloučení rozpravy. Kdo je proti? Budeme slučovat rozpravu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám přednesla stručnou zpravodajskou zprávu po slově od zástupců předkladatelů. Tato novela, která je poslanci předložena, je kompromisním návrhem, který vzešel z několika jednání pracovní skupiny pro jednací řád Poslanecké sněmovny zřízené pod záštitou předsedy, která je složena z pověřených zástupců všech poslaneckých klubů, Ministerstva spravedlnosti, Legislativního odboru Kanceláře sněmovny a organizace Rekonstrukce státu. V návrhu tohoto zákona byly zohledněny výhrady, které vyjádřili poslanci při projednávání obdobného návrhu zákona, kterým byl tisk 347, v tomto volebním období. Oproti zmíněnému návrhu je předkládaný návrh tohoto zákona obsahově užší, byť se v něm nově objevují některé další drobné úpravy spíše technického typu, popřípadě úpravy inspirované podanými pozměňovacími návrhy. Návrh zákona je předkládán na základě politické dohody dosažené v Poslanecké sněmovně mezi zástupci poslaneckých klubů. Tolik moje stručná zpravodajská zpráva.
Já věřím, že to je vše vysvětlující, a nemám potřebu to již nějak dál komentovat.
Vláda projednala tuto novelu 18. 12. 2019 a zaujala souhlasné stanovisko. V tomto případě se jedná o jednoduchou úpravu zákona o jednacím řádu Senátu, ve které se navrhuje doplnit ustanovení umožňující Kanceláři Senátu prodej propagačních a upomínkových předmětů vztahujících se k činnosti Senátu. Příjem z tohoto prodeje bude příjmem státního rozpočtu.
Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 665 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahájil jsem hlasování. Návrh usnesení byl schválen. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání tím končí.
První věc, pan poslanec Kupka jako zástupce skupiny poslanců navrhuje rozšíření určité databáze, která by sledovala jednotné kontroly probíhající ve státní správě, ale nikdo si moc neuvědomil, o co jde. Ono to není o těch obcích, ale je to o Ministerstvu životního prostředí, České obchodní inspekci, tisíce, desetitisíce kontrol, kde Nejvyšší kontrolní úřad by musel zřídit databázi - podotýkám, nebyla provedena RIA. Nebyla provedena RIA, to znamená, že nevíme, kolik by tato databáze stála. Ale otázka je, kdo by to měl dělat. Tomu rozumím.
Faktická poznámka, pan poslanec Kupka.
Ona zmíněná částka 200 milionů je dokonale vycucaná z prstu. A to je i výsledek základního průzkumu toho, jak taková evidence může fungovat, jak by mohla vypadat. A je na nás, abychom se pokusili tohle změnit. A bránit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby v rámci svých výročních zpráv a v rámci své činnosti se takto s nadhledem kriticky podíval na fungování kontrolní činnosti státu, mi vlastně přijde škoda. Tolik krátká poznámka k tomu vystoupení.
Faktická poznámka, pan poslanec Kubíček.
Budu velmi stručný. Já jsem tady řekl, že nějaký nástroj na kontrolu toho, jak se kontroluje, by měl existovat. Ale znova opakuji, ani Nejvyšší kontrolní úřad o tuto pravomoc nestojí, pane poslanče. Nestojí o tuto pravomoc. Tuto pravomoc by mělo mít Ministerstvo financí, statistický úřad. Budu vám k dispozici. Budu připraven hledat nějaké řešení. Já nevím, proč by se měla dělat znova.
Faktická poznámka, pan poslanec Martin Kupka.
Na jednu stranu pojmenujete, že je to nezbytně nutné. Žádná jiná instituce nemá možnost sledovat s takovým nadhledem fungování kontrol jako Nejvyšší kontrolní úřad. A způsob, jak to udělat, jak uplatnit tuto kontrolu, to je věcí už toho konkrétního prováděcího zákona, jak to nastavit, aby to bylo dokonale funkční, aby to zároveň neomezovalo kontrolu tam, kde ji omezit nelze - například v situaci, kdy se jedná o kontrolu na podnět, kdy ta kontrola má řešit třeba ekologickou havárii a podobně. Nadhled, kterému se při nejlepší vůli jiným konkrétním resortům nedostává, protože ta kontrola samozřejmě zasahuje všechny resorty.
Děkuji za slovo. Ale například my tady jednou do roka dostáváme zprávu z Ministerstva financí o tom, jakým způsobem nebo kolik bylo případně provedeno kontrol. A jde o to, že by Nejvyšší kontrolní úřad u sebe musel evidovat databázi podle kontrolního řádu například o provedených dopingových testech.
To je ten závažný problém. Ale nám přece musí jít nutně o všechny ostatní malé subjekty, střední a velké subjekty. Proto míříme na to určit instituci, která je schopna se podívat i na jednotlivé resorty s nezbytným nadhledem, a nepřesuneme to jenom do pozice jedné konkrétní instituce na úrovni resortu. To, jak to bude dělat, jak podrobná ta studie bude, to, jaké všechny kontroly se budou evidovat nebo jak podrobně se jimi bude zabývat, to je věc druhá. A tady nepochybně v okamžiku, kdy to bude informační systém, je možné velmi jednoduchým způsobem třídit to, co je skutečně zajímavé, co je významné z hlediska fungování kontrolní činnosti státu a co je podružné nebo banální.
Děkuji.
Tak proč v tom případě jim nějakým způsobem nerozšířit ten záběr, co všechno musí tedy případně kontrolovat? Ale nedokážu si představit, že by Nejvyšší kontrolní úřad měl dokonce momentálně i kapacitu na to, aby byl schopen tady tohle to vyhodnocovat, pokud jim tedy výrazně více nenavýšíme rozpočet.
Já jsem přemýšlel, co s tím prodloužením lhůty na vrácení DPH. Na druhé straně jsem vnímal potřebu Finanční správy prodloužit dobu kontroly. Mimochodem je to reakce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, není to žádná iniciativa a žádné dobro, které by konalo Ministerstvo financí či Finanční správa, pouze se zpožděním, zbytečně velkým zpožděním reagují na judikaturu Nejvyššího správního soudu. To je kompromis. To je třeba spravedlivě říct. A je dobře, že tam není. Ale já jsem se ptal řečnicky už paní ministryně na rozpočtovém výboru a tu otázku položím i vám a zkuste si každý odpovědět. Tak si každý z vás odpovězte, kdo by obchod udělal, kdybyste měli buď dostat 800 milionů, nebo zaplatit 27 miliard. Takhle nevýhodný obchod prostě nikdo z vás neudělá. Pokud ano, tak ne že nematuroval z matematiky, ale neměl prospěch z matematiky ani na základní škole, pokud takový obchod považuje někdo za výhodný. Nechci slevu zadarmo, jak říká klasik v jednom známém českém filmu. Tak to je přesně tento případ. Člověk by očekával obousměrnou komunikaci v moderní době. Protože moje daně by byly, kdybych je inkasoval já, ale já je platím, takže ty daně jsou někoho jiného než toho daňového poplatníka. Paní ministryně, víte, jakou zkratku vymysleli úředníci? SeStra, to se pamatuje dobře. Ano, je to třetí čtení, já bych poprosil pana poslance, aby na mě nekřičel. Pokud ho to nudí, ať jde do zákulisí, a to je všechno, odůvodňuji své pozměňující návrhy. Ale budiž. Jako za nás, paní ministryně mi fakt nabíjí. Ale v čem je to pokrytectví? Vás to dneska nemusí zajímat, ale měli jsme vydělat na důchodovou reformu. Tu jste zrušili, DPH jste si ale nechali. Co jste s tím udělala, paní ministryně, s tím hrozným zvýšením DPH? Nic! Navrhla jste snížení toho hrozně vysokého DPH, které prosadila ODS? Jenom slovně. My jsme vám nabídli, že vám s tím pomůžeme. Ale my říkáme, my jsme připraveni podpořit i ten váš návrh. Vy říkáte, že ne, my to respektujeme. Neříkáme buď bude po našem, nebo nic. Máte na to hlasy.
Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás provedla návrhem procedury.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury, tak jak ji odsouhlasil rozpočtový výbor. První návrh, který zazněl, jsme prohlasovali. Teď bychom pokračovali po skupinách, tak jak se pozměňovací návrhy řadí. A nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Děkuji. Takže to byl návrh procedury. Děkuji. Prosím. Já myslím, že procedura byla schválena a můžeme podle ní pokračovat. Prosím tedy o uvádění jednotlivých návrhů.
Nyní začneme hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A.
Děkuji. Kontrola hlasování - pan poslanec Ferjenčík.
Zpochybňuji hlasování.
Ano, dobře. Zahajuji hlasování o námitce. Děkuji. Návrh byl přijat. Takže vás odhlásím.
Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Tento čas by ministři mohli věnovat výkonu své funkce, zejména řízení svého resortu a zastupování zájmů České republiky v zahraničí. Poslanec, který je současně členem vlády, sám sebe logicky nezávisle kontrolovat nemůže. Předseda vlády i ministr zahraničí by navíc měli lepší podmínky pro zastupování zájmů České republiky v zahraničí. Pokud jde o výhrady, které zazněly, že zavedením klouzavého mandátu by se oslabil vztah mezi vládou a Sněmovnou, pak je třeba říct, že v českém ústavním systému je tento vztah postaven na důvěře Sněmovny ve vládu. Mechanismy udržování koaliční většiny stran ve Sněmovně jsou dány politickými vztahy uvnitř jednotlivých politických sil a přítomnost ve Sněmovně na ně nemá podstatný vliv. Díky uvolněným dnům navíc si však bude moci ministr s tímto poslancem domluvit standardní schůzku. Smyslem našich ústavních pravidel nemá být samoúčelná účast ministrů na jednání Sněmovny, nýbrž pouze účast ve věcech jejich působnosti a v jiných věcech, kdy tak Sněmovna výslovně rozhodne.
Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Kateřina Valachová. A než se ujme slova, přečtu omluvy.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, co se týká tohoto poslaneckého návrhu zákona, tak pouze doplním, že věcí se zabývala už i stálá komise pro Ústavu, která většinově podpořila ten institut klouzavého mandátu a jeho zapojení do našeho ústavního pořádku. Určitě je důležité říct za mne jako zpravodaje, že předpokládáme ještě určité doplnění souvisejících právních předpisů včetně jednacího řádu tak, abychom měli plnou jistotu, co zavedení klouzavého mandátu bude znamenat.
Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho poslance, a to pana Stanislava Grospiče.
Dle předkladatelů je smyslem zákazu vykonávat souběžné funkce důsledná realizace principu dělby moci. S tím bych si dovolil polemizovat.
Kdyby to tak nebylo a kdyby skutečně šlo o zefektivnění toho procesu, tak má vláda jednoduchý nástroj, jak ten dopad na firmy minimalizovat, a to posunout tu splatnost DPH na druhé straně. A potom bych věřil paní ministryni, že skutečně šlo o ty zálohy, že šlo o jistotu daňových subjektů. S tímhle my nemůžeme souhlasit. Z toho důvodu se u tohoto návrhu zákona zdržíme, přestože víme, že přináší řadu pozitivních věcí, některé jsme sami navrhli, jako bylo těch 30 dnů navíc pro elektronické podání daňového přiznání. Nicméně těch 24 miliard, které vláda krátkodobě, ale periodicky zabavuje firmám, je podle nás hrubá chyba, pro kterou nemůžeme hlasovat.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Děkuji za slovo. "Ústavní soud má za to, že vůči institutu předepsaného tiskopisu nelze z hlediska ústavnosti nic namítat. Jestliže však je vyplnění tiskopisu ukládáno jako povinnost, je třeba, aby jeho obsah" - aby jeho obsah, opakuji - "byl stanoven právním předpisem. V případě tiskopisu, jehož forma není dána zákonem ani podzákonným právním předpisem, abstraktní kontrola ústavnosti ukládaných povinností možná není." Pokud tam není, tak Ústavní soud vlastně není schopen zkontrolovat ústavnost takového postupu Finanční správy. Tady v zásadě v tomto odstavci Ústavní soud ukázal, proč to minulé znění daňového řádu v odstavci 72 - nebo v čem porušovalo ústavnost. Bylo porušeno ústavní právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. To nevylučuje případné zákonné zmocnění Ministerstva financí." Z těchto tří odstavců je zřejmé, že Ústavní soud požaduje, aby na základě zákonného zmocnění stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou obsah daňového formuláře. Všiml jsem si, že už je to staženo z webu Finanční správy. Kdybych použil slova Andreje Babiše, kterými komentoval ty pravdivé tabulky, které ukazovaly DPH na pivo, tak slovy Andreje Babiše to napsal asi nějaký blb nějakou debilní tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl.
A také mnohé ostré názory na to, zda potřebujeme, či nepotřebujeme rozšířit pravomoc kontrolního úřadu. Nicméně chtěl bych říci, že to samo ještě neznamená, že tento návrh zákona bude přece ad hoc znamenat, že budou veřejné územně samosprávné celky zaplaveny jednou kontrolou za druhou.
Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Pávek. Opět je tu zvýšená hladina hluku!
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dlouhodobě, a nejenom na stálé komisi pro Ústavu, ale i jako host na výboru pro veřejnou správu prezentuji svůj pohled na rozšíření pravomocí NKÚ - a sice já s ním nesouhlasím. Nesouhlasím s ním z principiálních důvodů, nikoliv proto, že bych se vyhýbal nebo bál kontrolování veřejnoprávních subjektů a jejich hospodaření. Ale uvědomuji si historii a velmi křehkou rovnováhu, kterou tvůrci Ústavy do tohoto dokumentu zakotvili. Od slova spravovati se sám. Každého zastupitelstva, každé obce, každého města v této zemi. A rozhodovat o svých samosprávných prostředcích je právě toto právo a tato výsada. Neumím si představit v praxi žádný postup a metodický pokyn, který by mohl Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nebo jakémukoliv jinému úřadu nebo soudu nebo státnímu zástupci dát do rukou nástroj k tomu, aby posoudil hospodárnost nebo správnost takového rozhodnutí zastupitelstva. Jak chcete posoudit rozhodování rodiny o tom, jak naloží se svými úsporami nebo se svými vydělanými prostředky?